Otevírám rozpravu. Jako první je připraven pan poslanec Radek Holomčík, připraví se paní poslankyně Mauritzová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, my máme připraveno poměrně velké množství pozměňovacích návrhů. Takže to, že se tento zákon stal součástí české legislativy, byl určitě velice významný počin. Jsou tam prostě ustanovení, která si odporují. Uvedu takový úsměvný příklad. Vlastně hned na začátku toho zákona se píše, že ten zákon se týká obratlovců. A to je jenom takový úsměvný příklad.
Takže my podáme pozměňovací návrh v tom smyslu, aby ty původní bohulibé myšlenky tohoto zákona byly zachovány, ale na tu matematiku aby se nesahalo, protože tím ohrožujeme konkurenceschopnost České republiky, úroveň vzdělání a všeho.
Také děkuji. Jsou zde dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Kasal, poté pan poslanec Martínek.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl v jedné části podpořit pana poslance Klause prostřednictvím pana předsedajícího. A ve chvíli, kdy se museli naučit ke zkoušce, tak se to výrazně zlepšilo.
Děkuji. A nyní pan poslanec Martínek.
Prostřednictvím pana předsedajícího.
Děkuji za slovo. Ale pokusím se o to a možná to moje vystoupení bude o to zajímavější, že nemám možná tu provozní slepotu, nejsem odborníkem na školství. A možná ta linka s mou odborností, s dopravou, s hospodářským výborem bude celkem pochopitelná. Jedna firma za druhou říkají, že volají po technickém vzdělání a technických oborech. Jak to se sebou souvisí? Navštěvuji také školy - Střední průmyslovou školu a učiliště v Chrudimi, naprosto perfektní škola, Automobilní školu v Holicích, která má ty učňovské obory i maturitní. Ve všech případech všude v regionu, kde jsem byl a s těmi lidmi mluvil, tak oni říkají: nesbližujte ty hranice k sobě, nerezignujte na kvalitu, ale naopak snažte se tu úroveň oddělit a tu kvalitu těch oborů, které jsou maturitní, zvýšit a nerezignujte na tu kvalitu. Naopak, ty obory, které jsou učňovské a mají ve svých osnovách v dalších ročnících více technických oborů, více praxe a nemusí se připravovat na tu maturitu, na ty teoretické části, tak právě získají tu odbornost technickou. A snad třetí argument, kterým chci to svoje stanovisko opřít, je i moje osobní zkušenost a moje rodina. Mám v rodině řadu učitelů, většinou základního školství.
Také děkuji. A nyní pan poslanec Zahradník, připraví se pan poslanec Juříček.
Já bych se chtěl nejdříve vyjádřit vůbec k té terminologii. Od toho roku 1849 do roku 1908 byla matematika povinnou součástí maturitní zkoušky na gymnáziích a psala se z ní samozřejmě taky maturitní písemná práce vedle latiny, řečtiny a vyučovacího jazyka. To trvalo do roku 1908, kdy vrcholila diskuse o náročnosti maturitní zkoušky.
Tak to jsou tři věci a myslím si, že ta debata rozhodně bude složitá, ale doufám, že bude věcná.
Děkuji panu poslanci Bělobrádkovi. Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. Ještě než budeme pokračovat, a to závěrečnými slovy, tak konstatuji omluvu paní ministryně Schillerové z dnešního jednání z pracovních důvodů. Pan zpravodaj?
Jako příklad uvedu právě to, co zde proběhlo o porážení zvířat na pastvině. Čili je třeba se rozhlédnout při těchto tématech nejen po tom našem malém dvorku, ale vyjít i na velkou zahradu.
Děkuji panu zpravodaji a budeme tedy rozhodovat o jednotlivých návrzích. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak. Rozhodneme tedy v hlasování číslo 351, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zemědělský výbor jako výbor garanční. Návrh byl schválen. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Ano, prosím, pane poslanče. Dobře, jiný návrh nepadl. Děkuji vám. Děkuji vám. Tím mohu ukončit bod číslo 28, poděkovat ministru zemědělství a zpravodaji. Jsme v prvém čtení a upozorňuji, že bylo navrženo tento návrh schválit již v prvém čtení.
Děkuji za slovo.
Prosím, pane ministře.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s tou informací o vetu padá ta první část.
Často se setkávám s názorem, že povinná maturita z matematiky je správný směr vzdělávání pro budoucnost. Autoři uvádějí spoustu nezpochybnitelných důvodů, proč matematiku vyučovat. Jsou to však i důvody pro povinnou maturitu z matematiky, navíc jednotnou pro všechny typy škol? Kvalitní výuka matematiky pomáhá budovat dovednosti, které absolvent v 21. století potřebuje v profesním i osobním životě: učí pečlivosti; vede k vytrvalosti a logickému myšlení; učí pochopit princip problému, umět pružně reagovat; buduje systematické myšlení v souvislostech a posiluje důkladnost a bystrost. To všechno platí zejména tehdy, když je student vnitřně motivován a díky vhodné formě výuky a učiteli má šanci učivu porozumět a pochopit je. Proto se také matematika na středních školách vyučuje. Jak to ale souvisí s tím, že se má povinně maturovat z matematiky téměř na všech středních školách? Po devíti ročnících jednotného maturitního testu z matematiky se nabízejí tyto otázky: Přispělo testování k dosahování požadovaných dovedností absolventů? Vyvolalo testování požadovanou změnu kvality výuky matematiky, změnu přístupu studentů i vyučujících? Jsou studenti dobrovolně maturující z matematiky vnitřně motivováni k pochopení matematiky? A jsou v pochopení matematiky úspěšní? Jednotná státní maturita z matematiky, současný model. Druhou polovinu bodů lze získat vlastní formulací odpovědi, přičemž ale jen u čtyř otázek se hodnotí celý postup. Je jasné, že tento model byl zvolen hlavně pro snadnost vyhodnocování testů počítačem. Jednotná státní maturita z matematiky má tedy nyní mimo jiné tyto vlastnosti: Maturant má na jednu otázku přibližně tři minuty času, má zvládnout 37 otázek za 120 minut. Pokud se otázka na sestavení výrazu či rovnice objeví, selže každoročně vysoké procento prvomaturantů, kteří si maturitu z matematiky dobrovolně zvolili. Například letošní jarní otázka číslo 3.2 měla 85 % neúspěšných, tedy včetně velké většiny gymnazistů. Výpočetní technika není u státní maturity povolena, je zakázána dokonce i část kalkulaček či hodinek. Zkouška tedy vlastně konzervuje technologický stav z počátku 80. let 20. století a míjí se se všemi strategiemi vzdělávací politiky, které žádají propojení výuky s ICT technikou. Tato forma maturity vede pouze k rutinním výpočtům bez velkého přemýšlení. Originalita řešení a přemýšlení je vlastně trestána ztrátou času, a tedy hrozbou nedokončení testu. Výsledný protokol poskytuje jen minimálně zpětnou vazbu učiteli, který studenta vzdělával. A konečně, sebemenší chyba znamená obvykle ztrátu bodů, a to bez zdůvodnění. Neúspěch u takové maturity z matematiky může být způsoben tedy nejen nedostatkem píle, ale také špatnou prací některých škol či učitelů, případně je daní za nepodnětné rodinné zázemí studenta. Ale zdaleka to není totéž jako ji pochopit. Matematické dovednosti si tak studenti neosvojí a krátkodobě získané tzv. matematické znalosti zase rychle zapomenou. Větným rozborům nerozumím, protože jsem nikdy nenašel motivaci se je učit. Nejsem ale na to pyšný. Dobře chápu, proč někoho nebaví matematika. Forma testů je dlouho známá, předvídatelná, je k dispozici hodně testů k procvičování. Podporuje tedy v kontextu těchto čísel státní maturita z matematiky rozvíjení matematických dovedností? A pokud se to nedaří, známe důvody? A když je neznáme, proč tedy místo jejich porozumění nařídit povinnost maturovat z matematiky? Už se, dámy a pánové, blížím ke konci. Do roku 2012 byly volitelné nepovinné testy vyšší úrovně.
Otevírám obecnou rozpravu, ale abych vám mohl dát slovo, tak by museli souhlasit ti, kteří už jsou s přednostním právem přihlášeni. A do obecné rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan předseda Farský, pan předseda Fiala a paní předsedkyně Pekarová Adamová, kteří v tomto pořadí vystoupí. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami, prosím. Jsme připraveni na hlasování? Zahajuji hlasování. Kdo je pro sloučenou rozpravu? Zahajuji také projednání bodu číslo Zástupcem navrhovatelů je v tomto případě pan poslanec Lukáš Bartoň, který bude mít nyní úvodní slovo. Prosím, pane poslanče.
Dali jsme to jako alternativní návrh k tomuto vládnímu návrhu zákona a požadovali jsme tam, aby právě zůstala zachována volba mezi cizím jazykem a matematikou. Střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou. Mají tedy úroveň ještě nižší než ty jednoleté, dvouleté obory. Proto jsme navrhli, aby z pohledu zákona měli alespoň tuto úroveň středního vzdělání. Je to jen jisté zlepšení pro ty absolventy středních škol, kteří buď nejdou vůbec k maturitě, nebo ji nesplní a vstupují na trh práce, tak aby nevstupovali s označením podle zákona, že mají pouze základní vzdělání.
V tomto případě pan poslanec Bartoň vystupoval jako zástupce navrhovatelů. U toho druhého bodu je zpravodajem. A abychom učinili všem správným postupům zadost, tak teď by se slova měl ujmout zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ivo Pojezný. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Nebudu opakovat, co říkal pan předkladatel, pan kolega Bartoň. Jenom bych chtěl upozornit na to, že se tímto návrhem zabývala vláda, která má k němu neutrální stanovisko. Já bych snad jenom upozornil, že co se týče těch, kteří neodmaturují, nicméně ukončí čtvrtý ročník střední školy, tak předkladatelé navrhují, že získají střední vzdělání. Tady by muselo dojít pravděpodobně k nějaké jiné úpravě.
Jak už jsem říkal, jsou přihlášeni poslanci, kteří disponují přednostním právem. Nejprve vystoupí pan předseda Farský, potom pan předseda Radim Fiala a poté paní předsedkyně Pekarová Adamová.
My teď rozhodujeme o tom, jak budou probíhat maturity v roce 2021, a když se vžiji do situace těch studentů, tak je to velice nepříjemné. Oni už si mají určovat, kam budou nasměrovávat svoje maximum energie, a v této fázi rušit maturitu z matematiky je prostě pozdě, a za pár měsíců, až doprojednáme tento tisk, bude to ještě blíže té maturitě.
Je to spravedlivé? Zkouší se například nesmyslné úlohy. Letos v úloze číslo 9 maturanti stavěli sloupy vysoké 500 tisíc metrů. Nebezpečí, že povinná maturita z matematiky zakonzervuje nevyhovující stav výuky, je tedy příliš velké. Dovolil jsem si tedy možná trochu déle shrnout ty argumenty, proč si myslím, že je správné, aby povinná maturita z matematiky nebyla zavedena, aby zůstala zachována možnost volby.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Plaga. Zatím jediná faktická poznámka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano, samozřejmě nebudu zastírat, že výkladové nejasnosti tam byly. Protože když si vezmu ten letošní rok, tak ten skutečně nebyl o výkladu, nebyl o chybě Cermatu, ale o tom, že se poměřovali odborníci na matematiku a hledali jakýkoliv význam, který toho studenta střední školy ani napadnout nemohl, a v tom hledali tu chybu. To je naprosto legitimní debata. Závěrem, je to možná pro faktickou poznámku netypické, ale chtěl bych panu poslanci Baxovi poděkovat za tento příspěvek, který byl jasný, věcný, stejně jako jsem předtím děkoval Ivo Vondrákovi, byť to bylo zase z druhého spektra a se mnou nesouhlasné.
Upřímně řečeno, poslouchala jsem pečlivě, jestli uslyším nějaký argument pro změnu zákona, protože Poslanecká sněmovna je o změnách zákona. Těch úkolů tady z mého pohledu zaznělo mnoho. Řekl ho ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Ano, byla odložena reforma financování regionálního školství, nutno podotknout, že on sám tedy o to usiloval. Tak podle mého soudu vyznívaly některé příspěvky. Dámy a pánové, tady se ovšem stalo úplně něco jiného. Nabízelo by se, že to vymyslela vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. No ale tak to nebylo, vážené dámy a pánové. Vycházelo to a doposavad to vychází ze Strategie 2020 - podotýkám, že Strategii 2020 vlastně hned na svém začátku sice schválila vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, ovšem připravilo ji drtivě v obsahu, a musím říct, že jsem se tomu věnovala odborně jako právnička a členka různých orgánů, nejenom Legislativní rady vlády, ale samozřejmě také jako odborník na organizaci veřejné správy, minimálně po dobu deseti let. Finální práce udělala úřednická vláda, a jak říkám, na začátku svého působení velmi brzy, těžko ji podezřívat z toho, že to celé vymyslela, tak učinila vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. To v žádném případě. Říkám to proto, že shoda, podotýkám odborná a politická, na tom, že výstupem ze střední odborné školy nebo gymnázia má být společná část maturity, která má obsahovat český jazyk, matematiku a cizí jazyk, je dlouhodobá. Co se týká komparací s těmi ostatními zeměmi. Ano, má pravdu Martin Baxa vaším prostřednictvím, když říká, že ne v celé Evropě nebo na celé Zemi je to stejně. To rozhodně ne.
Debaty kolem slohových prací, jejich hodnocení, maturity z matematiky. Prostě pořád se dostáváme k základu, aniž bychom měli toto uzavřené. A s tím také budeme přistupovat k tomuto kulatému stolu, který bude ministerstvem svolán. Myslím, že je to zcela zásadní pro naši zemi, a proto svolání tohoto kulatého stolu vítáme a děkujeme za něj.
S faktickou poznámkou pan ministr Plaga. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážená paní poslankyně, děkuji za váš vzrušený vstup do debaty. Já se s vámi shodnu na tom, že přece cílem má být, aby školy vzdělávaly. Ten stav je neutěšený. Nejjednodušší, co jsem já mohl udělat, bylo to, že bych nad tím zavřel oči, protože v roce 2021 přijdou k té zkoušce gymnazisté. A ti tu úspěšnost nějak tristní nemají, takže by to ještě vypadalo dobře. Máte pravdu. A jsme zase ve shodě. Já také chci, aby školy vzdělávaly. Ale musíme jim k tomu vytvořit podmínky nejen finanční, ale i materiální. A to se snažíme napravit. Takže v tom jsme ve shodě. A já bych vás chtěl opravit. Ano, souhlasím s vámi. Ale uvádíte Pedagogickou komoru. Pedagogická komora není komorou ve slova smyslu povinného členství učitelů. Je to zájmový spolek několika lidí, který se vyjadřuje ke všemu, a sám není schopen říct, kolik má konkrétních členů, a doložit jejich seznam - mimo jiné.
To, co říkal pan kolega Bendl. Já si nemyslím, že voda je přednější, nebo potraviny přednější. Já si myslím, že naším cílem je chránit spotřebitele. A tento zákon má za úkol chránit spotřebitele před dovozem nekvalitních potravin. A jde o jednu věc. Prosím, dvojí kvalita se netýká českých výrobců. V převážné míře se týká globálních výrobců. Čeští výrobci tento problém nemají. Samozřejmě že kontrolujeme i výrobce. Ty parametry my jednoznačně sledujeme. Je tam princip dosledovatelnosti a uvádění na trh. Prosím pěkně, tohle to fakt může vyvolat velký problém. Prosím pěkně, není. Co se týká udělování pokut. Prosím, neříkejme, kdo za to může víc, nebo míň. A resort Ministerstva zemědělství je jediný resort, který to podporuje, přímo potravinové banky, finančně každý rok.
Pan zpravodaj se také chystá na závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale vidím přihlášku paní poslankyně Adámkové. Prosím, paní poslankyně. Je další návrh na jiný výbor? Není tomu tak. Rozhodneme tedy o dalším návrhu na přikázání, a to výboru pro zdravotnictví. Kdo je proti? Děkuji vám.